O Polsku a Slovensku nemluvě, ty dlouhodobě měly vždycky vyšší nezaměstnanost než my a je to tak i nadále. Takže sestavujeme rozpočet v situaci, kdy ekonomika roste, kdy se zvyšují daňové příjmy, kdy máme nízkou nezaměstnanost, a máme tedy podle mého názoru k dispozici prostředky pro to, abychom jako vláda zajistili, že se hospodářský růst projeví také na životní úrovni občanů. Vláda má k tomu nástroje, může podpořit růst mezd, může zlepšit životní situaci důchodců, může samozřejmě poskytnout finanční prostředky na zlepšení kvality veřejných služeb. Čili pokud mám zmínit základní priority, za prvé je důležité, abychom zajistili fungující veřejné služby a kvalitní veřejné služby pro naše občany. My potřebujeme mít dostatek zdravotních sester, to začíná být velký problém v České republice. Druhá důležitá priorita, kterou já vidím, je rozjezd čerpání evropských fondů. Musíme vyčlenit finanční prostředky na to, abychom zahájili čerpání evropských fondů v nových programech. Další prioritou je otázka situace seniorů. Důležitou prioritou zůstává bezpečnost. Posilujeme výdaje na obranu, posilujeme policii, realizujeme nábor nových příslušníků armády, nových příslušníků policie a cílem vlády je, abychom i v příštím roce vytvářeli podmínky pro zlepšování bezpečnosti občanů, a rozpočet na to musí myslet. Teroristické nebezpečí nezmizelo, jsou tady hrozby rizika a my na to musíme být jednoznačně jako Česká republika připraveni. A samozřejmě chceme nadále, abychom zlepšovali situaci v oblasti financování školství.
Děkuji. Pan poslanec nemá doplňující otázku. Přejdeme tedy k další interpelaci. Pan poslanec Martin Plíšek bude interpelovat pana premiéra ve věci novely zákona o střetu zájmů.
Vážený pane premiére, já bych se vás chtěl zeptat na osud vládní novely zákona o střetu zájmů, o které se začalo v Poslanecké sněmovně špitat v tom smyslu, že možná zůstane zaparkovaná v Poslanecké sněmovně a neprojednaná téměř do konce volebního období. Chtěl bych vám připomenout, že na sjezdu vaší politické strany ČSSD jste přijali velmi odvážné usnesení, že chcete zpřísnit střet zájmů u členů vlády a že chcete bojovat proti kumulaci mediální, ekonomické a politické moci. Nedávné předsednictvo vaší politické strany jednomyslně přijalo pozměňující návrh vašeho poslance, který také předložil zpřísnění zákona o střetu zájmů.
Děkuji panu poslanci.
Předložila ho vláda České republiky. Předložili jsme ho proto, abychom zpřísnili zákon o střetu zájmů. Ne proto, abychom ho rozvolňovali. Proto už v tom návrhu, který sem přišel z vlády, je řada ustanovení, která podle mého názoru jsou rozumná. První věc je otázka informace o majetku veřejného funkcionáře k datu, kdy nastupuje do veřejné funkce. Víte, že jsme tady v minulosti vedli dlouhé diskuse o tom, jak by vlastně měla vypadat ta prohlášení veřejných funkcionářů, jaké údaje by tam měly být k dispozici. Je to samozřejmě hodně nepřehledné, složité se k tomu dostat. To je řekněme ten hlavní záměr vlády.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, ano, s tím zákonem už jsme opravdu ve fázi, kdy jsme jej zaslali do meziresortního připomínkového řízení, které končí 20. května, pokud se opravdu nepletu. Následně jsme se dohodli na tom, že já přeruším toto jednání Legislativní rady vlády, a odsouhlasili jsme i my jako MMR, že vypracujeme i RIA i všechny dodatečné podklady právě na tu vázanou živnost. Protože každý z nás někde bydlí, každý si prožil nějaké nájmy. Ale tomu právě chceme zamezit. Můj cíl je vůbec ten zákon zavést. Vůbec ten zákon zavést, protože tady ta legislativa prostě chybí. V každém případě stávající stav je nevyhovující. A tady bych ještě ráda zmínila ve zbývajícím čase vůbec vznik tohoto zákona. My jsme se do toho pustili tak, že jsme oslovili nejprve trh. My jsme oslovili občany České republiky, aby nám vůbec odpověděli na otázku, jestli se domnívají, že legislativa je v této oblasti nutná. Z toho vyšlo zhruba 85 %, kteří chtěli tento zákon, zbytek nevěděl, někomu to bylo jedno. Ale zároveň jsme oslovili ty realitky, aby se nám samy vyjádřily. Já sama jako statutár ministerstva dostávám opravdu velké množství stížností na jednotlivé realitní kanceláře nebo činnosti realitních makléřů.
Také děkuji. Paní poslankyně, pokud si přeje vystoupit, tak může. Také děkuji.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, ano. A následně Ministerstvo pro místní rozvoj bude ten, kdo bude vydávat osvědčení o odborné způsobilosti. Ty detaily jsou opravdu rozepsány v zákoně.
. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, ještě jednou dnes České dráhy a Škoda Transportation.
Ano.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
Děkuji za slovo. Kolik finálně Česká republika přijme imigrantů? Kolik to bude stát Českou republiku a občany České republiky? Dovolte mi ještě, abych pokračoval ve své vlastní interpelaci. Dovolte mi položit vám dotaz ve věci rezoluce europarlamentu a usnesení Evropské komise, které žádají zavedení povinných kvót pro přijímání imigrantů pro jednotlivé členské země. Žádám vás, pane premiére, aby v této věci vláda zaujala jasně odmítavé stanovisko. Jde o záměr, který hrubým způsobem pošlapává suverenitu České republiky. Nenechme se ukolébat počtem. Jde o princip, který bude znamenat ztrátu naší kontroly nad tím, kdo bude žít v této zemi. Tou zemí je český stát a byl vybudován za mimořádných obětí našeho národa. Není to zatím žádná provincie nebo správní obvod evropských byrokratů. Naše země nikdy neměla žádné kolonie, nemusíme trpět pocitem historické odpovědnosti za problémy v určitých zemích. Nechci zatím soudit, zda imigrační politika Evropské unie je fatální omyl, anebo ďábelský plán, jehož cílem je likvidace národní a sociální struktury Evropy. Nedělejme si však iluze, část imigrantů jsou náboženští fanatici, kteří přinášejí teror a válku, válku, teror a kriminalitu. Pane premiére, postavme se proti.
Před námi nejsou úplně dobré časy, čelíme rizikům nestability. Musíme se chovat rozumně, racionálně. A na rozpoutání těchto konfliktů a válek nebo na jejich iniciaci se velmi často podílely různé země a je potřeba, aby Evropa přijala větší odpovědnost za stabilitu ve svém okolí. To výrazně oslabí migrační tlaky, které dneska do Evropy míří. To je klíčová věc, kterou musíme udělat. Jsou to návrhy, které z velké části Česká republika podpořit nemůže. Nesouhlasím s tím, aby tady byly kvóty pro trvalé přerozdělování uprchlíků. Já si myslím, že přistěhovalecká migrační politika je v kompetenci jednotlivých národních vlád a mělo by to tak zůstat a každá země by se měla rozhodnout, kolika lidem může pomoci, kolik má k dispozici prostředků, jak je může integrovat, a sama by se suverénně měla angažovat v rámci pomoci a nějaké solidarity. Ale nemůže to být nařízená solidarita, nemohou to být kvóty a nemůže to být trestání zemí, které nechtějí kvóty, nějakými finančními pokutami, ať už by to byly nějaké pokuty, nebo platby za uprchlíka, nebo dokonce krácení kohezních fondů pro země, které nesouhlasí s návrhy Evropské komise. Tady hájíme pozici, že by Česká republika v tomto měla být suverénní. Nicméně platí, že se musíme podílet na hledání evropského řešení. Kromě letišť nemáme vnější hranice a musí nás zajímat, co se děje na vnějších hranicích. Evropa v tomhle musí prokázat, že je funkční.
Děkuji panu premiérovi.
Děkuji. Pane premiére, žádné společné evropské řešení neexistuje a bohužel existovat nebude. Ale o suverenitu přesně jde. Řekněte nám, jestli stojíme před Poslaneckou sněmovnou suverénního státu, nebo před nějakým shromážděním zástupců nějaké kolonie řízené z Bruselu. Řekněte nám, jestli tato vláda má zájem bránit suverenitu České republiky. A jestli ano, tak řekněte občanům stejně jako ve Velké Británii, ať se o tom vyjádří v referendu.
Děkuji. To jsme byli kolonií Sovětského svazu. Neměli jsme samostatnou zahraniční politiku, byla tady ruská vojska od roku 1968, měli jsme tady ruské posádky. Neměli jsme vlastní bezpečnostní politiku a všechno se podřizovalo vůli jedné země, tehdejšího Sovětského svazu. Z té kolonie jsme vystoupili v roce 1989 na základě rozhodnutí našich občanů a na základě rozhodnutí našich občanů v referendu jsme vstoupili do Evropské unie a na základě konsenzu většiny politických stran jsme také vstoupili do Severoatlantické aliance. Ale tohle není přece žádná otázka kolonií. My jsme suverénní stát. Pokud jde o Evropskou unii, tak jsme se vzdali některých pravomocí ve prospěch integrovaného celku na základě referenda občanů, na základě rozhodnutí občanů.
To v žádném případě. Způsob, jakým je vypsána, ale zejména ten způsob, že je rámcová, nikoli na konkrétní linky, konkrétní vozy, mě vede k tomu, že by mohla vyhovovat některým účastníkům víc než jiným. Předjímám a budu chtít, aby České dráhy takto vypsanou soutěž zrušily, abychom se dohodli, že vypíšou na konkrétní počet vozů nebo souprav na konkrétní linky tuto soutěž. Ona ta soutěž i trošku ingeruje do naší snahy koupit soupravy pro linky objednávané Ministerstvem dopravy, takže to dáme dohromady. Takže konkrétní odpověď na konkrétní otázku: Tento tendr bych rád, aby České dráhy zrušily, a dělám kroky k tomu, aby to tak nastalo. Z jedné strany chápu a rozumím tomu, že představenstvo Českých drah je vystaveno situaci, ve které mají rozsudek, který je pravomocný, nikoliv však vykonatelný. Mají svoji povinnost za to, že nebudou zvyšovat ztrátu, která by mohla teoreticky nebo při jisté okolnosti vzniknout tím, že neplacením nabíhají úroky. Jsou v situaci, kdy mají nějaké podmínky úvěru za 27 miliard, které by neplněním některých věcí mohly být splatné, a tím by mohly vytvořit další škodu. Ale hlavně oni ten dluh, který tam zbyl po minulých vedeních, musí přefinancovat a musí zabezpečit, že České dráhy budou dále fungovat. Takže jsem ještě velmi zvědavý, jaký to bude mít další vývoj i z tohoto úhlu pohledu.
Chci se vás zeptat: Máte dojem, že tam plní vůli v uvozovkách toho, kdo ho tam delegoval?
On měl pouvoir k tomu, aby vyjednával se Škodou Transportation.
Děkuji, pane předsedo. Věřím, že to vezme jako přátelské šťouchnutí, byť ráno jsem čekal, že bychom mohli interpelovat i ty dvě odmítnuté písemné interpelace, ale nebyl. Takže jenom název: odznaky SKPV. Nestalo se tak. Ti mi se zármutkem řekli: Už půl roku nemáme. Takže jenom kdybyste mi řekl, jak si na tom stojíme.
Došlo tam opravdu k posunu v té věci, a to z důvodu, že první várka odznaků, které policie dostala, nebyla kvalitní. Byla vrácena v rámci reklamační lhůty a reklamačního procesu. Je vysoutěženo, je podepsaná smlouva. To znamená, za to zpoždění i za tu nekvalitní dodávku, která byla, policie bude žádat náhradu škody, která vznikla, a bude žádat smluvní plnění, které ta smlouva obsahuje, jak mi bylo sděleno.
Ano. Nyní vystoupí pan poslanec Holeček, který bude interpelovat pana ministra životního prostředí, který je přítomen.
Jedná se o lokality Porta Bohemica a Slavíkovy ostrovy, kde z českých závazků vyplývá naše povinnost ochránit evropskou přírodu. Já jako poslanec zvolený za Ústecký kraj jsem pro zapsání obou lokalit do seznamu Natura 2000 a také jsem pro stavbu jezů v Děčíně, tudíž nechápu postup vlády, která v jednom stanovisku lokalitu Porta Bohemica navrhuje do soustavy a v další ne. Dále nerozumím tomu, proč česká vláda čeká na stanovisko Evropské komise, když je jasné, že obě lokality zapsat musíme. Když je nezapíšeme, tak můžeme přijít až o 7 miliard z evropských dotací.
Tím důvodem, proč nebude zařazena, byly přetrvávající a jsou přetrvávající obavy, že zařazení lokality Louky u Přelouče v té navrhované podobě by podle názoru Ministerstva dopravy nebo Ředitelství vodních cest znamenalo dramatický problém, minimálně výrazné zpoždění s možností realizace toho projektového záměru, tedy umělého kanálu na Labi. Já mám názor jiný. Já jsem přesvědčen, že v obou případech to zařazení lokalit, tak jak byly navrženy, s těmi stanovišti a s tím geografickým členěním, by neznamenalo ani po zařazení do národního seznamu evropsky významných lokalit nějaký výrazný konflikt v budoucí realizaci těch záměrů. V jednom případě se mi o tom vládu podařilo přesvědčit, v druhém případě ne.
Pan poslanec si nepřeje položit doplňující dotaz. V tom případě má slovo pan poslanec Beznoska, který bude interpelovat paní ministryni Marksovou, ale ta je z pracovních důvodů omluvena.
Někdy v minulém týdnu Tahle závažná situace opravdu vyžadovala řešení a já se ptám, jaké opatření přijalo vedení fondu k tomu, aby se podobná, ekonomicky téměř neřešitelná situace nemohla opakovat. Za odpověď děkuji.
Ano, odpověď dorazí písemně. Paní poslankyně Hnyková rovněž na paní ministryni Marksovou.
Děkuji za slovo, přeju všem hezké odpoledne. Vážená paní ministryně, 2. května 2016 proběhlo jednání mezi odbory, předsedou vlády a dalšími ministry k odměňování ve veřejném sektoru. Chci jen připomenout, že odměňování v sociálních službách patří k nejhorším. A vy jistě znáte výše platů. Sociální služby jsou výrazně nedoceněny a zanedbávány, na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíží jako na odsávání peněz z rozpočtu státu a slyšíme to při každém jednání s nimi. Jistě vám vaši pracovníci ministerstva sdělili, jak tristní situace nastává se zaměstnanci v sociálních službách, po jednání výboru pro sociální politiku. Přitom demografická křivka jasně dokazuje, že seniorů bude přibývat nejen v pobytových zařízeních, ale i v terénu. Jaké kroky učiníte v této oblasti v odměňování pro jeho zlepšení a čím podpoříte zaměstnance, aby pracovali v sociálních službách?
Také děkuji. Prosím pana poslance Zahradníčka. Ten má interpelaci na pana ministra financí, ale ten je také omluven.
Děkuji za slovo. Mám za to, že by účetnictví a tzv. výkaznictví mělo být co nejjednodušší a sobě velice podobné. Mám na mysli podniky a obce. Do budoucnosti vidím velké problémy, pokud se nic nezmění v celkovém hospodaření především menších obcí. Nebo vám stávající stav vyhovuje? Ve vaší tehdejší odpovědi mě zaujalo několik myšlenek, na které by bylo vhodné po dvou letech znát odpovědi. A vy uvádíte, že to budete s kraji řešit, a já se ptám, zda jste již našli společná nějaká řešení. Samostatnou kapitolou vaší odpovědi byla otázka kontroly dotací. Děkuji poslancům za pozornost a vám, vážený pane ministře, za písemnou odpověď.
Děkuji.
Položím konkrétní otázku.
Myslím, že jsou dvě věci. A pokud jde o konkrétní hlasování, tak já se tady těžko mohu vyjadřovat k hlasování v situaci, kdy nevím, jak budou zařazeny jednotlivé zákony a jak budou postaveny priority z hlediska toho, co budeme potřebovat jako vládní koalice projednat. Nevidím pro to důvod. Takže určitě tady budou i jiné priority, než je zákon o střetu zájmů.
Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. Dostáváme se k desáté interpelaci.
Děkuji. A postupujeme systematicky tak, abychom zlepšili životní podmínky seniorů. To vedlo k nízkým valorizacím penzí. My jsme to schéma změnili. A ukázalo se, že i přes přetrvávající nízkou inflaci ani ten obnovený zákonný mechanismus valorizace nepřináší uspokojivé výsledky. Pokud šlo o valorizaci, kterou jsme řešili na konci roku 2014, tak kdyby se uplatnil ten mechanismus, tak by v lednu roku 2015 byla valorizace necelých 70 korun. Čili tehdy jsme odmítli tu variantu 70 korun a šli jsme na variantu 207 korun. Protože kdyby vláda chtěla letos zvýšit penze o víc než 40 korun, tak jí to zákon neumožňuje. Chci poděkovat za to, že ten zákon byl tady v Poslanecké sněmovně schválen. Pokud ho schválí Senát, tak vláda už počínaje příštím rokem bude v jiné situaci, bude mít poměrně široký manévrovací prostor a bude schopna sama rozhodovat o tom, jak vysoká valorizace bude. Přes tento limit se vláda dostat nemůže. Říkám to proto, že není možné, abychom ignorovali sociální situaci seniorů. Do příjmů domácností se růst promítá vyššími mzdami, vyššími platy, ale seniorům musíme valorizovat penze. A v důsledku hospodářského růstu na to máme peníze.
Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně nemá doplňující otázku. Je 16 hodin. Pan poslanec Ludvík Hovorka bohužel není přítomen, budeme tedy pokračovat další interpelací. Paní poslankyně Zuzana Šánová bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci Czechia.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, děkuji za tuto interpelaci. Já jsem se minulý týden na vládě dotazovala v podstatě, jak je možné, že vláda o tom nebyla informována. Následně požádá Ministerstvo zahraničních věcí, aby předložilo na vládu materiál, kde vše vysvětlí. Čili v tuto chvíli Ministerstvo zahraničních věcí má pověření požádat OSN o zkrácení tohoto názvu České republiky. Samozřejmě to evokuje to, že se pravděpodobně předpokládá jaksi přirozená evoluce tohoto názvu v angličtině i do například sportovních akcí a marketingových akcí, na což jsem právě velice intenzivně reagovala, protože to se netýká jenom politického rozhodnutí, ale to chce i peníze.
Děkuji. Paní poslankyně je zjevně spokojena s vaší odpovědí, paní ministryně. My přejdeme k další interpelaci.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj dotaz směřuje na paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou ve věci financování science center. Jedná se o podporu komunikace vědy, popularizace vědy, neformální vzdělání a příležitost pro rodiče a jejich odpovědné vzdělávání svých dětí. Chtěla bych se tedy zeptat paní ministryně Valachové, zda předpokládá, že i budoucnost českých science center bude saturována ze 30 % jejich rozpočtu ze státního rozpočtu.
Pan poslanec Novotný bude interpelovat pana ministra dopravy.
Ona se nedaří pořádně zimní obuv, nedaří se, řekněme, některé výstrojové součástky, podařily se ale dobré kožené bundy. Sám říkám, zkuste na to víc dohlédnout, aby to opravdu fungovalo.
Mrzí mě ta situace. Vážený pane poslanče, nechám zpracovat analýzu, jak se daří zakázkám na Policejním prezidiu, protože jsem přesvědčen o tom, že v tomto se mýlíte, a já vám samozřejmě tu analýzu velice rád poskytnu. Za poslední dva roky bych řekl, že došlo k velkému posunu jak v oblasti IT, tak v oblasti výstrojových součástí.
Tím jsme vyčerpali pátou interpelaci. Šestá je interpelace paní poslankyně Kovářové na pana ministra financí, který je ale omluven.